Pokud pojišťovací nebo zajišťovací smlouva zahrnuje pojistné nebo zajistné závazky buď ze zdravotního pojištění a jiné pojistné nebo zajistné závazky, tyto závazky se, pokud je to možné, oddělí. Při výpočtu technických rezerv, a teď se dostávám k tomu hlavnímu místu zdůvodnění svého avizovaného pozměňovacího návrhu, je nesmírně důležitá, pardon, procedurálního návrhu, ne pozměňovacího, je nesmírně důležitá otázka proporcionality. Pojišťovny a zajišťovny použijí pro výpočet technických rezerv metody přiměřené povaze, rozsahu a složitosti rizik souvisejících s jejich pojistnými a zajistnými závazky. posouzení povahy, rozsahu a složitosti rizik souvisejících s jejich pojistnými a zajistnými závazky; Že stanoviska poslaneckého klubu jsou časově omezena na dvě minuty. Takže dovolte, abych vám připomněl -
V tom případě vás, pane předsedo, na chvíli přeruším, odejmu vám to slovo, co jsem vám vrátil, a udělím vám nové slovo.
Víte, kolegové z vládní koalice, vaše chování při jisté míře poezie a zobecnění...
Já vám rozumím.
Víte, kolegové, vaše chování při jisté míře poezie a zobecnění připomíná chování teroristů, kteří zamíří zbraň na nevinné rukojmí a říkají svým soupeřům nebo policistům: Teď je to na vás, buď ty rukojmí postřílíme nebo ne, rozhodněte se vy. Ale je to na vás. Takhle se opravdu nechovají slušní lidé. Abyste tu zvůli prosadili, tak jste museli dvakrát porušit zákon. A jednou se zesměšnit. Víte, bývaly doby, kdy tady proti mně bývali alespoň soupeři, kterých si mohl člověk vážit. Teď už jsou tu jenom řezničtí psi, kteří umějí porušovat zákony a chovat se jako teroristé. Poslanecký klub TOP 09 se neúčastní zbytku hlasování tohoto bodu.
Je zde žádost o odhlášení, já ještě svolám kolegy do sálu. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, podle sněmovního tisku 509, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." Já počkám, až se kolegové usadí ve svých lavicích, abych mohl... Ano, a po závěrečném hlasování, mám zde poznámku od pana zpravodaje, že jsou tam ještě doprovodná usnesení, takže o těch budeme hlasovat následně. Zopakuji, že budeme hlasovat o sněmovním tisku 509 ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Žádám ještě pana zpravodaje, aby uvedl návrhy doprovodných usnesení Poslanecké sněmovny.
Děkuji, pane předsedající. Jenom připomenu, že byla načtena dvě doprovodná usnesení.
Ptám se, kdo je pro toto doprovodné usnesení. Návrh nebyl přijat.
Druhé doprovodné usnesení, je to návrh poslance Radka Holomčíka od Pirátů.
Děkuji. Pan poslanec Veselý by chtěl po jednom, v tom případě budeme hlasovat po jednom. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Je potřeba říci, že přestože v tuto chvíli je máme naplněny, tak může nastat situace, kdy některý z členů správních či dozorčích rad odstoupí, zemře nebo z nějakého jiného důvodu nebude moci vykonávat funkci. To znamená, uvrhli jsme zaměstnanecké zdravotní pojišťovny tímto postupem i tím, že tady ve Sněmovně ten návrh je od června a dostáváme se k jeho projednání až dnes, 6. listopadu, tak tím uvrhujeme zdravotní rezortní pojišťovny do určitého rizika, do právního vakua. A já se chci zeptat, pane ministře, co způsobilo, že vy s legislativním aparátem, který máte na ministerstvu, jste byli až druzí v předložení legislativního návrhu. Tolik ke genezi zákona. Pokud se týká zákona jako takového, klub KDU-ČSL cítí nutnost, aby tato záležitost byla co nejdříve projednána. Klub KDU-ČSL podpoří vládní návrh k projednání ve výborech.
Nyní pan poslanec Janulík je přihlášen do obecné rozpravy.
Já nebudu asi tak konkrétní, budu spíš tak trošku možná filozofovat. Podívejte, tady došlo k takovému sémantickému omylu. My se bavíme pořád o zdravotních pojišťovnách a zdravotním pojištění. Ono to vlastně žádné pojištění není. Pojištění vypadá úplně jinak. Já si platím pojistku v případě, že to je pojišťovna, která mi kryje nějaká rizika a ta mně potom jako plní. Tady tyto instituce se sice nazývají pojišťovny, ale žádné pojišťovny to už několik desítek let nejsou. Takže to je první moment. Čím to asi tak bude? A tady se horuje, mluví o lidech z ulice a já si opravdu nemyslím v tomto případě, že lidi z ulice, jak tady kolega Okamura říká, by dokázali cokoliv do toho systému vnést. Prostě to nejde. Prostě musí pokračovat dál. Všimněte si, že zaměstnanecké pojišťovny nám zůstaly trošičku za bukem. O těch se vůbec nemluvilo. Zase jsou to nezdravotníci.
Replikace peněžních toků se považují za spolehlivé, pokud jsou tyto peněžní toky replikovány v takové výši a v takovém načasování, aby odpovídaly podkladovým rizikům těchto peněžních toků, a to ve všech možných scénářích. Následující peněžní toky související s pojistnými nebo zajistnými závazky nelze spolehlivě replikovat: peněžní toky související s pojistnými nebo zajistnými závazky, které jsou závislé na pravděpodobnosti toho, že pojistníci uplatní smluvní opce, včetně storna a odbytného; peněžní toky související s pojistnými nebo zajistnými závazky, které jsou závislé na úrovni, vývoji nebo volatilitě míry úmrtnosti, míry invalidity, míry chorobnosti a míry nemocnosti; veškeré náklady, které vzniknou při správě pojistných a zajistných závazků. Finanční nástroje se považují za finanční nástroje, u nichž je možné sledovat spolehlivou tržní hodnotu, pokud jsou obchodovány na aktivním, hlubokém, likvidním a transparentním trhu. Částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek se vypočítají v souladu s hranicemi pojistných nebo zajistných smluv, k nimž se tyto částky vztahují. Částky vymahatelné od zvláštních účelových jednotek nepřekročí souhrnné maximální vystavení rizikům této zvláštní účelové jednotky vůči pojišťovně nebo zajišťovně. Pro účely výpočtu částek vymahatelných ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek zahrnují peněžní toky pouze platby související s náhradou za pojistné události a nevyřízenými nároky na pojistné plnění. Platby v souvislosti s jinými událostmi nebo vyřízenými nároky na pojistné plnění se zohlední odděleně od částek vymahatelných ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek či jiných prvků technických rezerv. V případě provedení vkladu do peněžních toků se vymahatelné částky odpovídajícím způsobem upraví, aby se zabránilo dvojímu započítávání aktiv a závazků týkajících se tohoto vkladu. Částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek za závazky neživotního pojištění se vypočítají odděleně pro rezervu na pojistné a pro rezervu na nevyřízené pojistné události takto: peněžní toky týkající se rezerv na nevyřízené pojistné události zahrnují náhrady týkající se pohledávek započítaných do hrubých rezerv na nevyřízené pojistné události pojišťovny nebo zajišťovny, která postupuje rizika; peněžní toky vztahující se k rezervám na pojistné zahrnují všechny ostatní platby. Pokud peněžní toky ze zvláštních účelových jednotek do pojišťovny nebo zajišťovny nejsou přímo závislé na pohledávkách vůči pojišťovně nebo zajišťovně, která postupuje rizika, vymahatelné částky od těchto zvláštních účelových jednotek se pro budoucí pohledávky berou v úvahu pouze do té míry, do jaké lze obezřetně, spolehlivě a objektivně ověřit, že strukturální nesoulad mezi pohledávkami a vymahatelnými částkami není podstatný. Můžeme se dostat do situace, kdy dojde k prostému selhání protistrany.
Já vás přeruším, pane poslanče.
Pane předsedající, já jsem ho nepodal. Já ho podám. Já avizuji, že ho podám na závěr svého vystoupení. Chystám se ho podat, ale než tuto formuli vyřknu, musím ji dostatečně odůvodnit. Jakým způsobem ji odůvodním, pane předsedající, laskavě ponechte na mně, to si myslím, že je moje právo poslance. Ano a já jsem si toho zákona vědom a jsem přesvědčen, že podle něj postupuji, neboť chci vrátit návrh zákona do druhého čtení, chci vysvětlit, jakého pozměňovacího návrhu a jaké části návrhu zákona se týká tato žádost, která by měla být ve druhém čtení probrána a reformulována, a abych to mohl vysvětlit, tak mi k tomu musíte dát příslušný čas. Asi pro vás nebude překvapení, že to bude ten návrh zákona, který se týká technických rezerv, a právě o nich teď ten problém vysvětluji, abyste mohli každý z vás se rozhodnout, zda podpoříte, nebo nepodpoříte můj návrh na vrácení do druhého čtení. Já postupuji přesně podle jednacího řádu a držím se úzkostlivě věci.
Já také, pane poslanče, s tím, že respektuji i nález Ústavního soudu, který upozornil, že předsedající má vést jednotlivé vystupující k věci podle jednotlivých částí projednávaného zákona. Tedy oddělená diskuse v prvním, ve druhém a ve třetím čtení. Proto jsem vás upozornil, že tato debata nepatří do třetího čtení!
Pane předsedající, lišíme se v názoru. Já chci předložit návrh, abychom se vrátili do druhého čtení a reformulovali pozměňovací návrh paní poslankyně Kovářové. A já, než tento návrh předložím, tak musím každému z vás vysvětlit, proč pokládám za záhodno, aby tento pozměňovací návrh byl reformulován. Je snad na tom něco nejasného? Já to pokládám za naprosto logické, protože směřuji k tomu, co ve třetím čtení jednací řád umožňuje, k návrhu vrátit návrh zákona do druhého čtení. Výpočet uvedený v odst. 2 zohledňuje možná selhání po celou dobu životnosti zajistné smlouvy nebo ujednání se zvláštní účelovou jednotkou, i to, zda a jak se pravděpodobnost selhání v průběhu času mění. Výpočet provádí každá protistrana a pro každý druh pojištění odděleně. V oblasti neživotního pojištění se rovněž provádí odděleně pro rezervy na pojistné a rezervy na nevyřízené pojistné události.
S přednostním právem je přihlášen pan předseda Výborný.
Vážená paní ministryně, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já jsem byl přihlášen už v pátek, tam ta možnost vystoupit nakonec nebyla. Já bych rád tady přednesl stanovisko za poslanecký klub KDU-ČSL. A chtěl bych připomenout, jsou to rodiny, které přistoupily ke svým rodičovským povinnostem velmi zodpovědně. Máme tady pozměňovací návrh poslankyně Pavly Golasowské, stejně tak jako kolegy Bauera, stejně tak jako kolegů pirátů. Já bych velmi chtěl apelovat na vás, abyste tento návrh dokázali podpořit. V rozpočtu to skutečně není nějak dramatická částka. Čili o to bych vás chtěl poprosit, na to bych chtěl apelovat. Jinak vítám to, že tímto způsobem skutečně podpoříme rodiny a rodiče. Je to pouze jeden ze střípků. Samozřejmě ta prorodinná politika musí mít celou řadu dalších kroků, které jsou důležité.
Tak já vám děkuji. Do rozpravy v tuto chvíli není nikdo přihlášen. Prosím.
Já vás chci poprosit a děkuji za tu velmi stručnou debatu. Pojďme o rodičovské hlasovat a dát tak jasný signál, že podpora pracujících rodin s dětmi je pro nás prioritou.
Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Za druhé zaujímá následující stanovisko k předloženým návrhům.
Poprosím klid v jednacím sále, protože přistoupíme k hlasování o proceduře, která nám byla načtena v rámci usnesení výboru. Takže nechám hlasovat o této proceduře. Zahajuji hlasování. Další návrh.
Stanovisko garančního výboru nedoporučující.
Návrh byl zamítnut.
O hazard jde taky. Slyšeli jsme tady celou řadu věcí kolem pojišťoven. Nemohl jí nikdo rozumět. Maximálně experti na pojišťovnictví. Nechci se nikoho dotknout. My tady vytváříme nějakou státní pojišťovnu, kam převádíme? To jsou snad soukromé subjekty. A řeči, že se zdraží životní pojistné? Prosím vás. Do gesce Ministerstva financí spadá finanční arbitr. A v podstatě jestliže pojišťovny tímto začnou vyhrožovat, tak ať si laskavě sníží poplatky a sníží nehorázné zprostředkovatelské smlouvy. A o hazardu já snad mluvit nemusím. Stál vedle mě včera na konferenci expert na závislosti. Bohužel teď nevím to jméno. A o to tady jde. O to tady jde!
Jako první vystoupí předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím vás, nepokřikujme po sobě. Prosím, pane předsedo.
A ano, ano, šlo, a myslím, že to neříkám poprvé, pokud jste mě poslouchali ráno, tak jsem to říkal také, šlo o tři pozměňovací návrhy. Nejde o pojišťovny, ale o pojistky. O životní pojistky. Znovu zdůrazňuji, že nikdy v minulosti nebyly technické rezervy na životní pojištění zdaňovány. Nikdy! Byly vždycky jenom řízeny vnitřní předpisy, regulátorem a vnitřními kolaterály. Ano, byly zdaňovány technické rezervy na neživotní pojištění. To bylo skutečně odstraněno přijetím pozměňovacího návrhu poslance Suchánka. To je smysl kapitálového životního pojištění. To je velmi logické. To vás náhodou nenapadlo? Ale mohli byste, protože to dává úplně stejnou logiku. Byla by to úplně stejná hloupost. Zadruhé.
Mám žádost i od poslanců v lavicích, že neslyší.
Zadruhé nešlo o hazard, ale šlo o logické odlišení toho, na čem se tvoří závislost, na čem se netvoří závislost. Jinými slovy, nebylo pro řadu z nás přijatelné, aby se nepohnulo s jedním jediným procentem daňové zátěže na hracích automatech, ale zvýšilo se všechno ostatní. Vy jste to dotáhli ad absurdum. Vy jste hrací automaty nechali být a na úroveň hracích automatů jste zvýšili loterie. To ale není boj se závislostí. To je boj za ty, kterým patří hrací automaty. Nemám nic proti tomu, že jste tuhle seriózní nabídku odmítli. Ale budiž řečeno znovu a opakovaně, že místo abyste uzavřeli politickou dohodu s opozicí, rozhodli jste se vědomě porušit zákon a pokládáte to za lepší. Dobře. Pokládáte to za lepší. Vy se domníváte, že ano. Tolik tedy k té dohodě. A teď k tomu programovému prohlášení vlády. Nalijme si čistého vína. Není náhodou v tom programovém prohlášení také zrušení superhrubé mzdy? Pokud vím, tak je. Dokonce si vzpomínám, že bylo v programovém prohlášení i Sobotkovy vlády.
Tak, já jsem vám rozuměl dobře, ale ona to jsou dvě hlasování. Proto jsem nejprve to... Ale je tady spíše jiná informace, protože návrh, který byl pana poslance Kubíčka, nelze podle jednacího řádu vetovat, mám informaci. Teď nejdřív předseda ČSSD Jan Hamáček.
Já to nechci komplikovat, ale jsem přesvědčen, že ten postup, který navrhuje kolega Stanjura, není možný. To znamená, my bychom měli hlasovat o tom, zda budeme projednávat zákony ve třetích čteních, a poté by se Sněmovna měla rozhodnout, které zákony bude projednávat. To nemůže být podle mě jedním hlasováním. Nejprve musíme rozhodnout, že vyčleňujeme dobu jinou než danou zákonem, a potom v rámci stanovení pořadu si musíme vybrat, jaké zákony budeme projednávat.
Pro pana ministra vnitra. Takže navrhuji, abychom vyčlenili tu dobu od 15 - nebo od 16 hodin, ať je to jasné, od 16.00 do 19.00 pro čtení zákonů ve třetím...
Tak, máte slovo.
Dobře, děkuji za slovo. Takže já zopakuji ten postup.
Prosím, pan předseda klubu ODS.
V tom hlasování se jasně ukáže, zda je pro vás priorita číslo jedna rodičovský příspěvek, nebo daňový balíček. Takže to je všechno stejná priorita. Uvidíme, jak rozhodnete.
Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Náhradní kartu číslo 8 má pan poslanec Ivan Bartoš a náhradní kartu číslo 11 má pan poslanec Miroslav Kalousek. Dále ještě došly omluvy paní ministryně Marie Benešové do 15.30 z pracovních důvodů a ministra dopravy Vladimíra Kremlíka po celý jednací den také z pracovních důvodů.
Dobré ráno, dámy a pánové. Budeme v 10 hodin zahajovat hlasování, tak jak se Sněmovna rozhodla svým usnesením. Nejen podle mého názoru, ale dokonce i podle nálezu Ústavního soudu v obdobné situaci je to porušení zákona o jednacím řádu. za nabídku k naprosto férové dohodě, která by měla naprosto minimální dopad do rozpočtu 2020, i férové politické dohodě mezi koalicí a opozicí, protože žádný z těchto pozměňujících návrhů se netýkal programové vlajkové lodi té či oné koaliční či opoziční strany. O co se jednalo věcně. Tyhle tři věci. Vy jste tuhle nabídku, která podle mého názoru byla... velmi férová a vstřícná, odmítli. Já si přesto dovoluji apelovat na to, abyste se pokusili těmto třem pozměňujícím návrhům věnovat mimořádnou vstřícnost. Délka tohoto stanoviska bude logicky nepřímo úměrná vaší ochotě tyto tři pozměňující návrhy přijmout a bude pochopitelně i limitovat naši úvahu o tom, zda požádáme Ústavní soud, aby posoudil, jak vážné porušení zákona o jednacím řádu to bylo, když jste se rozhodli ukončit rozpravu a hlasovat v 10 hodin.